Pokračujeme v obecné rozpravě.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, opravdu velice stručně. Myslím si z toho, jak tady zaznívá diskuze, že je tady velká šance, že se na tomhle shodneme. Takže my dnes vůbec nevíme, jaká je opravdová reálná krátkodobá nemocnost.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, já jen několik argumentů, proč budu hlasovat proti zrušení karenční doby. Ten první argument je ten, že podle mého názoru a podle všech dat to opatření fungovalo, snížila se krátkodobá nemocnost na úroveň vyspělých zemí. A byla nadprůměrně vysoká i ve srovnání s okolními zeměmi, jako je Slovensko, Polsko, se kterými se vždycky i ekonomicky srovnáváme, a to i přesto, že náš zdravotní systém je lepší a efektivnější než ten na Slovensku či v Polsku. Takže to nemá jakoukoliv logiku.
Pane poslanče, já vás přeruším a požádám zejména vaše stranické kolegy, aby případné debaty o něčem jiném přesunuli do předsálí. Je tady nesmírný hluk a já bych byl rád, aby každý, kdo vystupuje, komu bylo uděleno slovo, aby to mohl přednést v důstojném prostředí.
Zároveň je potřeba připomenout, a tady už to několikrát zaznívalo, že v souvislosti se zrušením karenční doby se zaměstnancům snížily odvodové povinnosti. Razantně taky odmítám rétoriku těch, kteří útočí na zaměstnavatele, že jsou to drábové, kteří chtějí za každou cenu a na úkor zdraví mít zaměstnance v práci. Já se proti tomu velmi ohrazuji. Není to pravda. Poškodilo by to samozřejmě samotné zaměstnavatele. Takže jak vidíte, není nutné kvůli všemu měnit zákony. Není nutné kvůli všemu mít nějakou regulaci nebo normu. V tomto případě ten levicí nenáviděný trh řeší i to, že zaměstnavatelé poskytují čím dál tím víc benefitů, jako je sick days. A velmi prosím, aby zvítězil zdravý rozum, aby zvítězily argumenty, které jsou jasně na straně těch, kteří karenční dobu chtějí zachovat.
Nyní pan kolega Válek, zatím poslední přihlášený do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dámy a pánové, já jsem si počkal, až se dostanu na řadu, a nevystoupil jsem s poznámkou. Tak teď té situace využiji a prostřednictvím pana předsedajícího bych kolegyni chtěl říct, že my starší muži - pan předseda Faltýnek bude vědět, o čem mluvím - můžeme sem tam působit na mladší, především ženy, jako méně chápající a ne zcela v obraze. Ale ono to tak úplně nemusí být. Možná holt věci víc zvažujeme. A předpokládám, že ten dopad nebude nijak významný. Já rozumím tomu, že člověk má pořád před sebou řadu nemocných, kteří přecházejí choroby, a pak to má pro ně závažné důsledky. Rozumím tomu, že pacient, který má banální nachlazení, koupí si nějaké pastilky nebo si dá jenom horký čaj eventuálně večer s rumem a ráno si myslí, že to přechodí, a jde o práce, tak teď nebude ve zvýšené míře využívat toho, že může nastoupit na neschopenku a bude to mít hrazené. A naopak, že to udělá jenom tehdy, když to bude opravdu závažné. A chci věřit tomu, že se tím pádem nezvýší zásadním způsobem počet krátkodobých neschopenek. Přednášející jde s lehkým nachlazením přednášet, jde s lehkým nachlazením zkoušet. Každý z nás to dělá, děláme to i tady v parlamentu, děláme to ve svých civilních profesích, děláme to pravidelně.
Děkuji.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já samozřejmě, všichni víte, že nejsem v konformní situaci, neboť jsem člen ANO a mám respekt ke svým koaličním partnerům. Ale nicméně ten názor, který tady říkám, a říkám ho na vládě a říkám ho všem ministrům a i koaličním partnerům, je od začátku v podstatě stejný. Nicméně musím napravit některé informace, které tady padly. Ano, Kateřina Valachová, prostřednictvím předsedajícího, má pravdu. Samozřejmě to je pravda. A kdyby nebyla krize pracovního trhu, tak pravděpodobně i ta diskuse bude možná mnohem snazší. Ale my neřešíme krizi pracovního trhu, byť hovoříme o tom, že tady chybí 313 tis. zaměstnanců, ale to je jenom číslo. Ale znovu se zkusme vrátit tedy ke karenční době. Takže ten výsledek nakonec může být opravdu především dopad do státního rozpočtu. My zaměstnavatelé si nějak poradíme. Vždycky jsme si poradili. A vždycky jsme se dívali na nemocnost zaměstnanců, jak v krátkodobém hodnocení, tak v dlouhodobém. Jsou to mimopracovní úrazy, zlomené ruce, zlomené nohy. Jsou to kardiovaskulární choroby. Je to samozřejmě karcinogenní bujení a velmi často riziková těhotenství. Tu analytiku z vlastní firmy mohu poskytnout, že se tomu věnujeme.
Já vám rozumím, pane poslanče. Požádám sněmovnu o klid, abychom mohli...
Ať si převezme každý z vás individuálně zodpovědnost za to, že státní rozpočet bude naplněn v té původní výši, tak jak je připravován. Já si myslím, že to tak nebude, protože to vidím, a ty názory těch podnikatelů, vidím, že ty daně z příjmu právnických osob prostě nebudou v té výši, protože samozřejmě když nebudeme mít ty zakázky, které nemůžeme reálně splnit, tak my samozřejmě nebudeme dělat takové daně. A to si myslím, že je potřeba férově říct, a že to není žádná podnikatelská lobby, že to je strach o nás, o zaměstnavatele. Jak říkám, my jsme vždycky všechno přežili a vždycky jsme našli nějaký mechanismus, jakým způsobem se uhájíme a nějakým způsobem vybojujeme situaci. My zodpovědní zaměstnavatelé i v době roku 2008-2009, kdy jsme dělali obrovské ztráty... Já například musím přiznat, že jsem dělal tenkrát 300milionovou ztrátu ročně, tak jsem nikdy nepropustil klíčové zaměstnance, protože jsem věděl, že bych si podvázal svoji budoucnost. A v tom si myslím, že je chyba, protože my vždycky se díváme na krátkodobé požitky a nedíváme se na dlouhodobé potřeby. A to je bohužel psychika nás lidí, kde vždycky vidíme v tom krátkodobém hledisku podstatně větší motivaci než v tom dlouhodobém hledisku. Ta nám pomůže jenom pro krátkodobé urychlené řešení toho, jak předěláme nějaký pracovní plán. O tom také byla diskuse. Ale co je klíčové, je potřeba otevřít trh práce, protože ten tady prožívá krizi už nejméně deset let a teď ho máme v plné nahotě právě těmi ztrátami těch ušlých příležitostí. A jestli chceme ztrácet další, tak nebudeme dělat nic. Jak počet lidí chybějících, tak i tu strukturu.
Takže tam srovnáváme a sjednocujeme tu úpravu.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Ta není zavedena proto, že když má někdo rýmu nebo kašel, tak aby nešel do práce.
Děkuji panu poslanci Václavu Klausovi. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Právě naopak!
Přicházím nečekaně zprava. A skutečně zvlášť děsivé je to u zdravotních sester, které v podstatě tady nemocné pečují o nemocné.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji. Takže tohle já jsem slýchával celé mládí a připadá mi, že tohle je také legitimní hledisko, aby ti lidé to prostě nepřecházeli.
Současně prosím všechny, aby vytvořili podmínky pro to, abychom mohli dokončit hlasování. Prosím pokračujte.
Děkuji za slovo.
Dám nejprve hlasovat o tom, jestli souhlasíte s návrhem na revokaci toho hlasování o proceduře. To je myslím srozumitelné. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Jaký je nyní návrh procedury?
Takže za prvé.
Ano, tento návrh je srozumitelný, nicméně s přednostním právem pan předseda Kalousek.
Děkuji, je srozumitelný a já s tím nemohu souhlasit. Protože my jsme revokovali proceduru hlasování, to je v pořádku. A o těch už jsme hlasovali.
Já vám hned odpovím, pane předsedo.
Tak to je dobrá zpráva.
Prosím pana zpravodaje, aby reagoval na námitku pana předsedy Kalouska. Děkuji, pane předsedo. Skutečně je to tak. Návrh na revokaci může přednést pouze ten, kdo hlasoval pro. V tom případě tak, jak jste to nyní přednesl, je toto ustanovení jednacího řádu dodrženo. Zaznamenal jsem návrh, abychom o revokaci hlasovali jedním hlasováním. Je proti tomu námitka pana předsedy Poslanecké sněmovny. V takovém případě budeme hlasovat jednotlivě. Nebo nemusíte, já provedu tu revokaci. Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Podle mých poznámek jsme provedli nyní revokaci procedury, provedli jsme revokaci návrhů, které byly odhlasovány, a schválili jsme novou proceduru. Takže nyní můžeme hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích v souladu se schválenou procedurou. Prosím, pane zpravodaji.
Stanovisko výboru je bez stanoviska.
Kdo je pro?
Stanovisko výboru je nedoporučuje.
Zahajuji hlasování.
Já nejsem příznivcem toho, že by se na všechno měla používat statistická data. A z toho jasného srovnání je patrné, že reforma nemocenské skutečně přivodila významnou změnu a zlepšení ukazatelů oproti opravdu nadprůměrným ukazatelům, nepříznivě nadprůměrným ukazatelům v České republice, které jasně indikovaly zneužívání nemocenské. A jestliže v tuto chvíli tvrdíme, a je to průkazné, že ten údaj v České republice je srovnatelný s jinými zeměmi Evropské unie, tak je přece jasné, že to funguje a že v tomto směru by nás nic nemělo vést k tomu, že fungující systém budeme měnit. Mezitím našli zaměstnavatelé způsob, tady o tom byla řeč už několikrát, k tomu, aby nabídli svým zaměstnancům úlevu, zaměstnaneckou výhodu. Těch společností, dokonce i státních institucí, obecních úřadů, krajských úřadů, které nabízejí v tuto chvíli svým zaměstnancům sick day, je celá řada. A troufnu si tvrdit, že to opravdu pro ty zaměstnance ve výsledku znamená dokonce větší výhodu, než kterou nabízíte vy v podobě tohoto zákona, protože mimochodem ten sick day je plně hrazený a znamená to pro lidi možnost také svobodně rozhodovat o tom, kdy opravdu tu pomoc potřebují, aniž by museli hned vyhledat lékaře nebo aniž by museli shánět nějakou zbytečnou byrokracii. V tomto směru naopak způsobíme změnou, která se teď chystá, nebo kterou chystáte, že se ten v tuto chvíli poměrně oblíbený a zavedený systém sick day a podobných výhod bude samozřejmě nutně měnit, protože to těžko zaměstnavatelé unesou. A je dost možné, že narazíte na to, že z toho původního záměru nakonec sklidíte bohužel jenom negativní odezvy, kromě významného negativního dopadu do ekonomiky České republiky. Nechci zbytečně prodlužovat svoje vystoupení. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Kupkovi. Připraví se pan kolega Bláha v řádné přihlášce.
Děkuji. Budu opět velmi rychlý. Tak to není. Není to nic, co se týká tohoto zákona. A tento zákon to neřeší. Ten zákon to nepotírá. A ten zákon to neodmítá. A to je velmi důležité si říct. Vy pro ekonomiku říkáte, že je lepší než ten návrh, to uznávám, že vy ten názor můžete mít. Ano, je to příkop, který asi umím překročit, ale je potřeba říct zřetelně: tento zákon nezakazuje možnost benefitu zaměstnancům.
Nyní pan poslanec Jiří Bláha. Pane poslanče, máte slovo.
Rozhodně jako zaměstnavatel, který v dnešní době zaměstnává 200 lidí, tak nemám důvod, opravdu nemám důvod, abych byl ve střetu zájmů. Cítím to zrovna tak jako zaměstnanci, že to je křivda. Křivda pro ně, že nedostávají něco zaplaceno. Já říkám, eNeschopenka není spasitelný nástroj, protože jestliže půjde zaměstnanec odpoledne k doktoru, když měl ráno v pět být na pracovišti, tak co to asi vyvolá? My bychom ani nezahájili jednání tady v Poslanecké sněmovně. To je potřeba si uvědomit. A co se týče sick days, tak zkuste dojít do firem, kde to mají zavedené, a zkuste se zeptat těch manažerů, jak se to rozvinulo za těch pár let, kolik lidí to zneužívá pro to, aby si udělali volno mezi dnem pracovního klidu a dnem pracovního volna, když tam je jeden pracovní den. Zkuste o tom přemýšlet. Já osobně si myslím, že musíme jít úplně jinou cestou. Ale myslím, že každý z nás bychom si měli začít šetřit. A pokud nám zůstane víc než tomu, co s tím plýtvá, tak bychom měli být za to státem odměněni. To je nějaká myšlenka. Takže za mě to je všechno. Já budu hlasovat pro zrušení karenční doby, protože si myslím, že je potřeba odstranit právě tu křivdu těch, kteří opravdu poctivě pracují.
Děkuji panu poslanci Jiřímu Bláhovi. Já reagovat nemohu, protože bych musel připomenout, že tady do roku 2008 také byl nějaký systém. Prosím.
Budu velice krátký. Takže jeho názor se posunul.
Budeme to bedlivě hlídat. A elektronizace státní správy, kterou přislíbila paní ministryně Maláčová, je naprostá priorita i pro nás. Čili tolik ještě jednou závěrem té diskuse stručné stanovisko.
Děkuji. Do rozpravy je dále přihlášen pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo.
Prosím pěkně, ještě jednou. V nepovinných systémech povodeň, vyhoření. I smyslem tohoto systému je, abych byl co nejlépe zajištěn v případě skutečně vážné dlouhodobé nemoci, kdy pevně doufám, že se mi nikdy žádná nestane. A pak chci, aby moje životní úroveň pokud možno neklesla, abych byl důstojně zajištěn v takovém případě, a na to se pojišťuji. Pojišťuji se na něco, co je neočekávané. Zatímco to, že jednou za čas budu nachlazen, je úplně stejná jistota, jako že jednou za čas si musím dojít koupit boty. A na to se také nepojišťuji. My se tady bavíme o té míře spoluúčasti a my si troufáme tvrdit, že vzhledem k situaci, v kterém je struktura našich rozpočtů, jsou tři dny karenční doby únosnou spoluúčastí, která nemůže, když je dopředu známá a každý s ní v tom rodinném rozpočtu musí počítat, která prostě nemůže nikoho dostat do závažné situace. To je prostě ta vyváženost té spoluúčasti, té osobní odpovědnosti a toho systému, do kterého jsem pojišťován. Vím, že mluvím úplně marně. A drtivá většina této Sněmovny se téhle věty bojí jako čert kříže a odmítá přiznat, že je to pravda. Proto nemůže ignorovat ten dlouhodobý pohled a proto nemůžeme váš návrh podpořit.
Děkuji.
Děkuji za pozornost.
Děkuji. Reagovat bude faktickou poznámkou pan předseda Kalousek.
My máme takovou úžasnou vlastnost, že vždycky, když se nám to hodí, tak řekneme, jak je to v nějaké sousední zemi, a vytrhneme ten detail z celkového systému jeho sociálního státu a zabezpečení. Ano, v Německu mají nula karenční dobu. Proboha, přizpůsobme to vlastním podmínkám, vlastní situaci, vlastní udržitelnosti pojistných systémů a vlastnímu vývoji. Kolegové, kteří tady sedí proti mně, vědí, že mám pravdu. Nikdy by se neodhodlali pro něco takového zvednout ruku.
Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím, takže rozpravu končím. Na řadě jsou závěrečná slova. Má zájem? Ano, paní navrhovatelka. Její závěrečné slovo. Prosím.
Děkuji všem poslancům a poslankyním za proběhlou rozpravu za předkladatele. Samozřejmě vás za předkladatele žádám, obnovme nemocenskou od prvního dne nemoci. Přestaňme trestat nemocné za nemoc. A skutečně jsme přesvědčeni jako předkladatelé, že důstojnost lidí v nemoci není fetiš. Co se týká obnovené nemocenské od prvního dne, je to 60 % z vyměřovacího základu, to znamená polovinu mzdy. Polovinu mzdy. K zaměstnavatelům a k zaměstnancům.